Proto si myslím, že všichni naši žáci, ať jsou jakékoliv národnosti, ať pocházejí z jakékoliv kultury, by měli v našich školách, které jsou uznávány naším vzdělávacím systémem, být vedeni k tomu, aby pochopili a osvojili si zásady evropských kulturních hodnot a tradic. Já se soukromě domnívám, že náboženství vůbec do škol nepatří, že se máme učit o náboženstvích, ale nikoliv učit se náboženstvím. Mezi vzdělávací cíl patří pochopení a osvojení evropských kulturních hodnot a tradic humanismu vycházejícího z duchovního odkazu antiky a křesťanství. Je tam také požadavek, aby žádné právní normy nebyly v rozporu s rozumnou praxí ani s vyššími mravními principy. A k odkazu křesťanství patří sociální citlivost, ochota pomáhat oslabeným, důsledné respektování lidské důstojnosti, poskytování šance k nápravě chyb, schopnost odpouštět. Patří tam i zásadní přitakání životu a pozitivním lidským citům a z toho plynoucí snaha o konstruktivní a mírové řešení konfliktů. Děkuji za slovo.
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Zde zákon žádné meze nestanovuje. To ale má patřit přímo do normativního textu. Šestým kiksem v návrhu zákona jsou autentizační údaje. Právní úprava je strohá. Důvodová zpráva definuje, že přihlašovací údaje existují. A certifikát. Je otázkou, proč má poplatník o autentizační údaje žádat. Proč mu nejsou přidělovány automaticky? To vše měl řešit věcný záměr zákona, a neřešil. Naopak je problematické, že je osnova přetížena podrobností v tom, že se žádost posílá na adresu určenou pro evidenci tržeb. Za jak dlouho mu budou přiděleny takové údaje? Kdo o tom bude rozhodovat? Je nezbytné upozornit na to, že předkladatel má zcela nesprávné pojetí identifikace a autentizace. Zatímco identifikace je ztotožnění, to jest určení, o který konkrétní subjekt se jedná, autentizace je ověření třídy oprávnění, to znamená, jestli konkrétní subjekt smí něco dělat, aniž by byl nutně identifikován. Například znalost PIN k bankovní kartě ještě neznamená, že si dotyčný smí vybrat peníze, i když není vlastníkem této karty. Nevyjasněný je vůbec vztah k DIČ. Jde o vygenerované označení, které jako výstup konkrétních vstupů v podobě údajů o evidované tržbě a poplatníkovi, který ji uskutečnil. Ani v důvodové zprávě ani v tezích prováděcích předpisů o tom nejsou žádné další podrobnosti. Ten fiskální identifikační kód.
Pane poslanče, váš čas.
Ano, musíte nám nasadit náhubek.
Prosím, máte slovo.
Navrhuji vrátit tento zákon do druhého čtení. A nyní mi, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych pokračoval v argumentaci, proč jsem tento návrh učinil. Tehdy jsem se ho v doplňující otázce ke své interpelaci ptal, zdali má vláda zpracovanou analýzu dopadu zavedení elektronické evidence na živnostníky. Když bude stále někdo mluvit o živnostnících, tak si mluvte o živnostnících. Žádných živnostníků se to vlastně netýká. Proč mluvíte o živnostnících? Mimochodem o kamenné obchody. Také o Vietnamce, kteří, jak známo, neplatí daně. Takže proč mluvíte o živnostnících? Vůbec se jich to netýká. O čem mluvíte?" Tolik citát ze stenozáznamu interpelačního dne 12. března loňského roku. Možná si to plete s pojmem řemeslník. Samozřejmě se to týká živnostníků. Týká se to živnostníků stoprocentně. Oni z toho mají velké obavy. Jeden z nich mne oslovil, jedná se o provozovatele informačního mapového centra v jednom jihočeském městě, který na své jméno tedy podniká a je zarmoucen snahou zlikvidovat jeho podnikání právě šílenou byrokracií kolem evidence tržeb. Tedy celkem čtyři různé druhy evidence. Já vím, že asi řeknete, že jsou to drobné věci a že by se tím neměl trápit, ale třeba právě sankce, které pak ten zákon prý při opomenutí plnění povinností nařizuje, mohou takovéhoto drobného živnostníka zlikvidovat.
Argument, že poctivý podnikatel se nemá čeho obávat a že stejně účtenku vždy vydá, je zcela falešný. Již dnes ji samozřejmě na vyžádání vydá, ale nemusí kvůli tomu vynakládat další náklady na elektronickou pokladnu a připojení k internetu a další přidružené investice. Závěrem snad ještě jednu takovou poznámku, možná řečnickou. A je jen otázkou, do jaké míry je to odchod dobrovolný, či nedobrovolný. V každém případě je to skutečnost, která na serióznosti elektronické evidenci tržeb nic nepřidá. Po tom, co jsme si tady, kolegyně a kolegové, zažili minulý čtvrtek a de facto i od té doby si zažíváme neustále dál a dál, tedy když vidíme, jak fatálním způsobem unikají informace z Bezpečnostní rady státu, přímo z okruhu lidí pana premiéra, tak mě při této příležitosti napadá ještě jedna věc. Tato vláda není schopna udržet ani informace, které dostávají ze zpravodajských služeb. Kde máme tu jistotu, že skutečně se tady nebude dít to, co se děje od minulého týdne, že se budeme z novinových článků, z různých týdeníků, serverů, dozvídat, jak na tom který podnikatel je, jaká je jeho finanční kredibilita, nebo není? Kde bereme tu jistotu, když není schopna vláda uhlídat informace z BRS, že bude pan Babiš ochoten uhlídat informace, které bude mít velmi detailně v databázích jako ministr financí? A nenalhávejme si, že je to jinak, a nevymlouvejme se, že je tyto informace, že unikly ze zpravodajských služeb, nebo co jsme to zase včera slyšeli od pana premiéra. Tady se prostě před nás mají členové vlády jasně postavit a říci, jak to je, tak abychom neměli pochybnosti a neobávali se toho, co se bude dít s daty našich podnikatelů. Děkuji za pozornost.
Mám zde dvě faktické poznámky, jednu pro pana předsedu Kalouska, potom pan poslanec Kučera.
Měli jste na to právo podle jednacího řádu a udělali jste to.
Děkuji.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dámy a pánové, my tady už poměrně delší dobu projednáváme elektronickou evidenci tržeb. Dámy a pánové, já bych vás chtěl skutečně velmi vyzvat, pokud máte v úmyslu v 11 hodin přerušit tuto diskusi i přesto, že jste se dozvěděli tak zásadní informaci, která může velmi výrazně ovlivnit systém elektronické evidence tržeb, aniž byste na to zareagovali tak, abychom mohli řádně prodiskutovat a probrat právě tuto informaci o možnosti zneužití elektronické evidence tržeb cashbackovými společnostmi, tak to budu považovat za jedno z největších rizik v poslední době. Vážené dámy a vážení pánové, velmi vás žádám, umožněte nám diskusi, abychom toto riziko mohli probrat. Děkuji vám za pozornost.
Ještě faktická poznámka pana poslance Váchy.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, z vašich udivených pohledů jsem pochopil, že jste příliš neslyšeli, co jsem řekl. Ještě jednou - my jsme vzali vážně a víceméně s pokorou vaše rozhodnutí, že diskuse bude zkrácena, že každý řečník v Poslanecké sněmovně, lhostejno zda koaliční nebo opoziční, bude mít dvakrát deset minut. My jsme si proto své diskusní příspěvky tak připravili.
Myslím, že není potřeba hlasovat. Je to jednoduchá záležitost. Stanovisko zpravodaje je souhlasné. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Z přítomných 163 poslanců pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych uvedl návrh novely rozpočtových pravidel. Předložený návrh zákona obsahuje zejména ustanovení, která rozšiřují výčet subjektů Státní pokladny, konkrétně se jedná o Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, ostatní zdravotní pojišťovny, svazy zdravotních pojišťoven a Správu železniční dopravní cesty, a ustanovení, která s tímto rozšířením souvisí. Tady vystoupili kolegové Kučera a Heger. Těžko lze striktně oddělovat státní a ostatní veřejné prostředky. Soustava veřejných rozpočtů je se státním rozpočtem těsně propojena. Stát navíc ostatní veřejné subjekty kontroluje, nastavuje jim pravidla hospodaření a toto je jedno z nich. Stát dotuje systém víc než z jedné čtvrtiny. Pokaždé, když některá zájmová skupina ve zdravotnictví požaduje více prostředků, požaduje zároveň zvýšení této dotace ze státního rozpočtu. Toto je stejně nesmyslný argument jako tvrzení, že peníze na péči nyní využívají komerční banky k investování a úvěrování klientů. Prostředky nadále zůstanou ve vlastnictví zdravotních pojišťoven a nehrozí, že by je nebylo možné použít na péči. Komerční banky jim dnes přece také stanovují, stejně jako jiným klientům, limity na bezhotovostní i hotovostní operace. Toto oprávnění nikdy v historii neohrozilo hladkou realizaci platebního styku státu. Ministerstvo financí žádné takové záměry nemá. Stane se pouze to, že místo komerčních bank bude vést účty Česká národní banka. Zdravotní výbor - pan Hovorka. Takže se bude jednat o nevýznamný výpadek.
Děkuji.
Na pobočkách pojišťoven budou moci plátci pojistného i nadále platit kartou prostřednictvím terminálu některé z bank, aniž by k tomu potřebovala pojišťovna účet v bance. Bude možné nadále přijímat hotovost. Vkládat ji bude možné na účty u České národní banky prostřednictvím poboček komerční banky i tam, kde nesídlí pobočka České národní banky. Za další, k otázce obav, že hrozí výpadky pojistného. Připomínka zdravotního výboru - pan kolega Hovorka. Výpadky mohou hrozit u těch plátců, kteří nezaregistrují změnu. Proto navrhujeme přechodné období pro příjmové účty. U specifických případů, například dlouholeté exekuce, je možná dlouhodobější výjimka. Připomínka zdravotního výboru - pan Hovorka. Připomínka zdravotní výbor - kolega Hovorka.
Nejdřív požádám sněmovnu o klid. Pane poslanče, máte zájem vystoupit? Není tomu tak.
Potvrdím slova pana předsedy. Předseda poslaneckého klubu a předsedající mohou navrhnout přerušení schůze Sněmovny. O takovém návrhu rozhodne Sněmovna bez rozpravy. V tom se shodujeme. Hlasovali jsme o přerušení schůze? Nehlasovali. Žádný návrh jste nepodal ani vy ani nikdo z vládních poslanců ani z opozičních, abychom přerušili schůzi. Přitom bezostyšně na mikrofon řeknete: Podle tohoto paragrafu jsem teď postupoval. Ale hlasovali jsme úplně o něčem jiném. Já vím, že máte většinu, že si to prosadíte, ale proč aspoň nedodržujete základní pravidla, která platí?
Pane předsedo, ta námitka, pokud se dobře pamatuji, byla proti tomu, že jsem ten návrh vznesl z pozice předsedajícího. Já prosím o klid ve sněmovně, my si to tady s panem předsedou vyřídíme. Já jsem argumentoval na vaše námitky, že nemohu vznést návrh z pozice předsedajícího. O tom jsem přesvědčen. Pokud máte jiný názor, já ho respektuji. Sněmovna o mém postupu a vaší námitce a námitce pana poslance Kalouska, hlasovala. Tím to pokládám za vyřešené.
To je úplně jiná námitka. Nic jiného to bohužel není.
Tento návrh nebyl přijat. Je to vystoupení k proceduře, pane předsedo?
Je to vystoupení k proceduře. A já nepodávám námitku proti postupu předsedajícího, já dávám návrh na okamžité odvolání předsedajícího. Vy jste, pane předsedo, tady několikrát doložitelně porušil jednací řád. Chováte se nezákonně, až dokonce do té míry, že jste uvedl celou Sněmovnu v omyl tím, že jste citoval paragraf týkající se zcela jiné procedury než tu, na kterou jste se odvolával. Je to v zápise, je to v záznamu. Promiňte. Porušujete zákon a uvádíte Poslaneckou sněmovnu v omyl. A obávám se, že to nebyla chyba, že to byl úmysl.
Ano, to je návrh, o kterém rozhodneme hlasováním. Tento návrh nebyl přijat.
Já nevím, jak vy, pane předsedo, já se osobně domnívám, že byť toho práva nepříliš často používám, ale jako předseda poslaneckého klubu jsem nadán právem vystoupit kdykoliv a k čemukoliv. Ale budiž. Myslíme si, že je třeba, aby tento bod byl alespoň s jakousi základní důstojností ukončen. Chci, aby se v tomto zásadním tématu, které štěpí českou společnost, které není jednoduché, probíhá tady řadu měsíců, aby se poslanecký klub KSČM zachoval maximálně zodpovědně, a k tomu patří také to, že o projednaných a případně odhlasovaných pozměňovacích návrzích a legislativně technických připomínkách se před závěrečným hlasováním chceme poradit a až tam zformulovat náš konečný postoj pro závěrečné hlasování o elektronické evidenci tržeb. Děkuji vám, pane předsedo.
Ano, děkuji. A prosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním. Žádné návrhy na změnu procedury nepadly. Prosím, pane předsedo.
Dámy a pánové, přistupujete k proceduře hlasování způsobem, který nemá oporu v zákoně a který nemá ani oporu v demokratických tradicích. Vy dobře víte, že se chováte nezákonně. Svoji odpovědnost si ponesete sami. Dovolte, abych vám řekl, že doufám, že ne navždy, ale pro tento den, ty dvě demokratické strany, které jsou koaličním partnerem Agrofertu, demokratické nejsou rovněž.
A hlasování o návrhu zákona jako celku s tím, že před závěrečným hlasováním umožním poradu pro klub KSČM. O takto navržené proceduře rozhodneme hlasováním. Ptám se, kdo je pro a souhlasí s návrhem procedury. Tento návrh byl přijat. Přistoupíme tedy k hlasování. Ano.
Já vím, paní a pánové, že nervozita dostoupila vrcholu a že spěcháme. Možná jsem si jenom nevšiml, v tom případě mě omluvte, ale neslyšel jsem, že by předkladatel a zpravodaj byli vyzváni k závěrečnému slovu.
Nyní tedy můžeme hlasovat o legislativně technických. Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji za slovo. Jednak chci omluvit svého kolegu, který je řádně omluven. Takže jenom v krátkosti, jeho a tím pádem náš pohled. A najednou je tady návrh zákona, který část podnikatelské veřejnosti z této povinnosti vyjímá. A tento návrh jde přesně opačným směrem. Proto bude náš klub hlasovat proti tomuto návrhu.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi.
Já jsem tady říkal v prvním i ve druhém čtení, navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona, a to z důvodů, které tady dílem řekl i pan kolega Stanjura. Právnické osoby s anonymními vlastníky, které nerozkryjí kompletní vlastnickou strukturu, nebudou mít přístup k veřejným zakázkám, drobným nákupům, dotacím, návratné finanční výpomoci, úvěru z veřejného rozpočtu a majetku státu, obce nebo kraje. Stejný požadavek bude uplatňován i na jejich subdodavatele. Informace o vlastnické struktuře budou zpřístupněny veřejnosti s výjimkou zákonem stanovených omezení. Pak jste se zavázali k něčemu, co vědomě porušujete.
Nyní zástupce navrhovatelů a poté pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tak jenom pro ty, kdo pozapomněli. Připomínám, že tato Poslanecká sněmovna již jednou pro tu věc hlasovala a že jenom právě tou chybou se ta věc nedostala dál, čili je to jednou odhlasováno. Pouze napravujeme chybu. Za druhé, je třeba si uvědomit, že tady proti sobě stojí dvě různá práva. Čili dostaneme je do nerovnoprávného postavení. A teď položme vedle sebe ta dvě práva. Pro zemědělce jako takové by to znamenalo tragédii, a to i pro ty, kteří přijdou po nich, v případě krachu toho podniku. Ale vrátím se zpátky k tomu začátku. Já bych poprosil, abychom toto měli na paměti a vzhledem k vysokému času přistoupili k hlasování.
Děkuji. Nyní pan zpravodaj. Poté ještě jedna poznámka pana poslance Bendla.
Netušil jsem, že se budeme vracet zpět k našim vyjádřením již v průběhu druhého čtení. Vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas. Současně vláda upozornila na drobné legislativní chyby, se kterými jsme se vypořádali v rámci načtení legislativně technických připomínek. Jenom ještě pro upřesnění.
Děkuji. Prosím pane poslanče, máte slovo.